Já jsem se v zásadě chtěl rozloučit. Chtěl bych poděkovat našim voličům za důvěru, kterou v nás vložili, protože díky tomu budu mít příležitost reprezentovat Českou republiku a Piráty v Evropském parlamentu. Chtěl jsem vám všem poděkovat za spolupráci. Věřím, že to bude dobrá příležitost pokračovat i nadále, protože si myslím, že česká a evropská politika by měly být propojeny. Máme řadu problémů, které trápí naši společnost, ať už jsou to změny klimatu a s tím související sucho, šíření špionážních technologií na internetu a další podobné, které už nelze řešit na úrovni českého národního státu a je třeba to řešit ve větší skupině, a to je právě Evropská unie.
Já tímto vyhlašuji polední pauzu.
Nicméně tady v tomto případě jsou zcela jasná rizika pojmenovávána, jasně, stručně, ale velmi varovně, jak tedy institucemi, jako je právě Evropská komise, ale celou řadou dalších. A odborníci prostě bijí na poplach, a přesto je na ministerstvu ticho a příliš se nedostává odpovědí na to, jak tyto výzvy řešit. Někdy v budoucnu, někdy snad na podzim. To nejdůležitější totiž je opravdu asi celá řada těch kosmetických věcí a to, jakým způsobem mít peníze na penze, to je až to poslední, co máme řešit. To poslední, co vlastně nás má zajímat, byť tedy na podzim to budou dva roky do voleb. To znamená, na nějakou opravdu důslednou reformu příliš mnoho času nezbude. Já se tedy chci zeptat paní ministryně, jak bude na tyto výhrady, výtky, upozornění a podněty Evropské komise ministerstvo pod jejím vedením reagovat. A my jako TOP 09 přejeme našim důchodcům co nejvyšší možné penze s ohledem na to, aby na ně bylo i v budoucnu. Protože to je hezké, že teď si užijeme nějaký mejdan, ale za pár let ti lidé budou stále v důchodu a bude jich tam ještě víc. A budou tam i ti, kteří ještě dneska tedy v důchodu nejsou, pracují a platí odvody, platí daně. A jak to bude s jejich penzemi? Jak to bude s jejich důchody? To už se nedostává odpovědí. Senioři je potřebují využívat. Senioři jsou na nich velmi často závislí. A chybí v nich 2 miliardy korun. Do budoucna nám budou chybět desítky miliard korun na to, abychom byli schopni pokrýt penze. Co bude se sociálními službami v té době, kdy vzroste nárok na jejich potřebu, kdy bude mnohem víc jejich uživatelů? Ale ta budoucnost jednou přijde. Přijde a bude nemilosrdná, pokud nezačneme něco dělat. Budoucnost se nemá řešit až v budoucnu, ale máme ji řešit dnes. Teď, když víme, že zatím tedy máme ještě nějaký ten čas. Vím, že paní ministryně to neslyší ráda a zase bude mluvit o těch současných penzích. O tom, jak je potřeba přidávat těm současným penzistům. A já říkám, opravdu přeji jim, aby byly penze co nejvyšší, ale věřím tomu, že i oni si přejí, aby na penze bylo i v dalších letech. Proto by mě zajímalo, jakým způsobem je zajištěna udržitelnost, jak koresponduje to zvyšování penzí, které je v plánu, s rozpočtovým výhledem. Jedna bude říkat: Tady v tomto případě, dali jsme vyšší penze, tak na jiné věci, jako jsou sociální služby, už nemáme, nedáme. A druhá bude říkat: Musíte dát, protože bez toho se nedá žít. Tak jestli to tady nastane v tomto případě, tak si prosím pamatujme, že to je i díky tomu, že tady opravdu řešíme jenom jednotlivosti a neřešíme ten systém jako celek, ačkoliv nám to všichni odborníci doporučují a mají v tomto jednoznačně pravdu. Děkuji za pozornost.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážení členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové, hnutí SPD opakovaně deklarovalo, že jednou z jeho nejvyšší priorit je významné zlepšení příjmové situace a životní úrovně našich seniorů, starobních důchodců. Situaci desítek až stovek tisíc z nich považujeme za alarmující, podceňovanou a dlouhodobě v podstatě neřešenou. I proto považujeme vládou navrhované zvýšení důchodů za velmi nedostatečné, a to zejména ve vztahu ke starobních důchodcům a zvláště ke starobním důchodcům s nejnižšími příjmy. Plánované navýšení nejen starobních důchodů, a to opakovaně, stěží pokryje růst inflace spotřebitelských cen, která pozvolna stoupá i proti posledním rokům, včetně značného nárůstu cen základních životních potřeb, potravin, ale především nákladů spojených s bydlením. Mimochodem, za toto zvýšení cen je vláda do velké míry spoluzodpovědná. Touto vládou plánované navýšení důchodů tedy v podstatě znamená pouze částečnou kompenzaci růstu životních nákladů, na které má činnost, či spíše nečinnost vlády svůj nezanedbatelný podíl. Tyto poměry a zejména dlouhodobý a trvalý trend jejich poklesu jsou nepřijatelné. Celá problematika je uspokojivě řešitelná pouze souhrnem zásadních reformních kroků, ke kterým vláda nejeví ochotu a připravenost přistoupit, a předkládá nám pouze kosmetické a nic neřešící úpravy, jejichž financování se ještě navíc děje na úkor financování jiných klíčových oblastí sociální politiky. Vláda ovšem žádné systémové řešení nepředkládá, a tak musíme operativně reagovat alespoň na nejaktuálnější problémy. A nesmíme zapomenout ani na tu tristní skutečnost, že více než 90 tisíc našich seniorů má uvalenou na důchod exekuci. Čili reálný počet seniorů s příjmem pod 10 tisíc korun je vyšší než uváděné statistiky.
Zpravodajkou zemědělského výboru je paní poslankyně Monika Oborná, které předávám slovo.
Co se týká toho druhého pozměňovacího návrhu, tak ten řeší zejména aktuální problémy evidence zemědělského podnikatele vedené podle zákona o zemědělství, a to především její další sjednocení s právní úpravou volné živnosti podle aktuálního znění živnostenského zákona.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych zde rád odůvodnil dva pozměňovací návrhy, ke kterým se přihlásím v rámci podrobné rozpravy. Ten první se týká zveřejňování informací o proběhnuvších platbách a finančních tocích Státního zemědělského intervenčního fondu v režimu open data. Ten náš návrh by potom dával nějakou zákonnou oporu v tomto způsobu zveřejňování. Oba dva tyto návrhy považuji za důležité. Byť se může zdát, že jsou poměrně malé, že jsou to drobnosti, tak jestli teď něco potřebujeme, tak je to právě zvýšení transparentnosti, větší dohled nad tím, jak se hospodaří s veřejnými prostředky, a je úplně jedno, jestli se bavíme o českých nebo o penězích z rozpočtu Evropské unie. Tím, že se do toho systému, nebo do toho, co bude SZIF administrovat, dostávají i národní dotace, tak považuji za důležité, aby se zvýšila možnost kontroly ze strany Poslanecké sněmovny, protože přece jenom my rozhodujeme o rozpočtu a bylo by dobré, abychom měli možnost dohlížet na jeho plnění.
Nyní je přihlášen předseda Pirátů Ivan Bartoš.
Dobrý den, dámy a pánové, pane předsedající, zástupci vlády, pane ministře. Musím říct, že ta komunikace nebyla dvakrát otevřená. My jsme se dozvěděli v září loňského roku, že všechno probíhá naprosto transparentně a v pořádku, a nemohlo uniknout pozornosti poslanců, veřejnosti ani pana ministra, který měl dnes k tomuto i tiskovou konferenci, že podle posledního auditu tedy vše v pořádku není. Já jsem sledoval i tu tiskovou konferenci a je kolem toho ještě řada nejasností. A jakým způsobem se nyní bude postupovat dál?
Nyní nemám nikoho dalšího přihlášeného do obecné rozpravy, takže se rozhlédnu, zdali je nějaký zájem.
Lehké topné oleje - 100 miliard. Praha - 390 milionů korun, Praha olympijská - 70 milionů korun, arbitráž Novy se CME - 10 miliard korun. Kdo si na to nevzpomíná, připomenu. Samotná Nova tedy ustála tu arbitráž mezinárodní, nezaplatila to, ale český stát na stejných dokumentech tu arbitráž prohrál. Doufám, že to nebudeme muset nikdy zaplatit. A znovu připomínám, že tak jak tam těch 85 miliard korun zahučelo, tak Česká republika jako vlastník, současný vlastník OKD tento podnik vede v zisku. A to potvrzuje jenom slova kolegy Valenty, který řekl, že všechny formy vlastnictví jsou si rovny a že není povinností státu něco privatizovat. A dokonce si myslím, že někdy je potřebné, aby si to stát ponechal.
Já děkuji panu místopředsedovi. Požádal bych sněmovnu o větší klid během jednání. Nyní se s faktickou poznámkou hlásí pan poslanec Ondráček. Než dorazí k mikrofonu, seznámím vás s omluvenkami. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji, pane předsedající. Dovolte mi, abych jenom ve zkratce reagoval na svého předřečníka, který mluvil o některých kauzách a o tom, že orgány činné v trestním řízení nekonaly. Ano, ta pravda je, orgán činný v trestním řízení je útvar, nikoliv policista. Nebylo to o tom, že by policisté byli tak neschopní nebo neměli tu vůli. Bylo to správně řečeno, byly to policejní orgány, a tím je útvar Policie České republiky. Takže vzpomeňme jenom na to a neházejme tu špínu na policisty.
Jestli kolega Kováčik za mě? Pan zpravodaj také ne. Přistoupíme k rozpravě podrobné a požádám pana poslance Kováčika, aby návrh usnesení po dopřesnění, tak jak řekl kolega Černohorský, přednesl. Máte slovo, pane poslanče.
Má dva body. Tedy: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky za prvé konstatuje, že v letech 1992 až 2005 došlo při privatizaci majetku státu k velké řadě excesů, chyb i zločinů, které způsobily České republice a jejím občanům škody na majetku v řádech stovek miliard korun a které vlády České republiky dosud nedořešily a jejich následky neodstranily. Děkuji.
Má někdo jiný návrh v podrobné rozpravě? Kdo se hlásí do rozpravy? Nikoho nevidím, i podrobnou rozpravu končím. Všechny vás odhlásím. Požádám vás o novou registraci.
A samozřejmě, že toho jsou schopni vládní legislativy, ty to zvládnou. Vláda při prvním předložení návrhu zákona musí tuto tabulku předložit celou a úplnou. Děkuji za pozornost.
Děkuji, pane poslanče. Do obecné rozpravy nemám žádnou další přihlášku. Pan poslanec Kupka se hlásí. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
A zprostředkovat srozumitelným způsobem, zároveň, jak zaznělo, by to mělo sloužit i k větší střídmosti v prodiskutovávání zákonů, v přijímání zákonů, tak aby jich opravdu bylo méně a byly co nejkvalitnější. Bude to pro něj jednodušší. Inspirovali jsme se ve světě. Podobný případ mají některé státy. Velká Británie to dokonce ani nemusela ustavit v zákoně, ale drží se to tam historicky jako tradice, a dokonce to nemusí být ani nikde napsáno. Tak si vás dovoluji tímto také požádat o projednání a schválení těch úprav, které v tomto směru jsou opravdu praktické, není to abstraktní pojem.
Hlásí se ještě někdo do obecné rozpravy? Než otevřu podrobnou rozpravu, dvě omluvy. Pan poslanec Radek Koten se omlouvá do 12 hodin a pan poslanec Kamal Farhan od 16 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů. Otevírám podrobnou rozpravu.
Dobrý den.
Tuto záležitost též chceme co nejdříve systémově řešit, ovšem za vhodnější považujeme jiný postup než její zahrnutí do novely tohoto zákonného předpisu. Co se týče rozpočtových nákladů navrhovaného opatření, nejde v úhrnu a v celkových dopadech a důsledcích tohoto kroku jen o nárůst na straně veřejných výdajů. Navrhovaným opatřením dojde vlivem k jednorázovému navýšení ročních výdajů státního rozpočtu na dávky důchodového pojištění v řádu maximálně 2 miliardy oproti vládou navrhované úpravě. Proto vás prosím o podporu tohoto mého pozměňovacího návrhu.
A mezi 15. a 19. hodinou z pracovních důvodů se omlouvá pan poslanec Radek Zlesák.
Vážené dámy, vážení pánové, rád bych využil této příležitosti, abych odůvodnil dva své pozměňovací návrhy, které jsem nyní nahrál do systému. První pozměňovací návrh vrací možnost započítat částečně dobu studia. Nově by nebylo prezenční studium na vysoké škole omezeno věkem studenta, ale byla by omezena celková délka studia dle standardní doby prezenčního studia daného programu studia. Obdobně jako tomu je u ubytovacích stipendií, zavádí se také omezení uznatelnosti pouze na první studium daného stupně studia. Staví podmínku uznatelnosti více férovou i pro osoby, které se rozhodnou studovat prezenčně v pozdějším věku. Informace k tomuto nastavení jsou zpracovávány v rámci údajů předávaných informačními systémy škol například do sdružené informace matrik studentů. Propojení s informačními systémy MPSV by tak neměl být větší problém. Navrhuje se tedy vrátit osobám možnost uplatnit náhradní dobu při výpočtu základního procenta výpočtového základu procentní výměry na dobu studia. Možnost vyloučení období péče o dítě do věku 9 let bude mít jeden z rodičů. Věk 9 let je zvolen proto, že do tohoto věku dochází k největším rozdílům v příjmech mezi osobami pečujícími o děti a ostatními. Rozpočtové dopady návrhu budou v prvních letech omezené, protože možnost delší vyloučené doby při péči o dítě se bude týkat nově přiznávaných důchodů.
Pane poslanče, máte slovo.
Já bych chtěl, ještě než vyslovím tu otázku na závěr, říci, že pokud se podíváte na kapitolu 313 Ministerstva práce a sociálních věcí státního rozpočtu, tak zjistíte, že tato kapitola ve velice krátké době bude znamenat téměř polovinu státního rozpočtu, a ty výdaje neustále rostou. A česká populace stárne. Z toho důvodu bych se chtěl opravdu férově zeptat i na půdě této Sněmovny, jakým způsobem, vážená paní ministryně, chcete tento neudržitelný systém do budoucna udržovat. Protože je neudržitelný. V tom se nesporně shodneme. Vždy se ptáme, jakým způsobem chcete tento návrh zvyšování důchodů, ale hlavně celý důchodový systém udržovat a hlavně financovat.
Máte slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych chtěla říct, že samozřejmě KDU-ČSL taky vítá jakékoliv zvýšení důchodů pro seniory. Já bych dneska chtěla předložit nebo chtěla bych vás seznámit s pozměňovacím návrhem, který se týká nízkých důchodů žen. I toto je pak často důvodem nízkých důchodů žen, které, ač vychovaly nové daňové poplatníky, jsou pak bity na stáří nízkými důchody. Proto předkládáme návrh, aby k důchodu dostala každá žena za vychované dítě 500 korun.
Ten druhý je jiná věc. Podrobné zdůvodnění je potom v těch samotných tiscích.
Prosím, máte slovo.
Děkuji za pozornost.
Pan ministr v podrobné rozpravě.
Děkuji. Podrobněji o tom mluvil pan zpravodaj.
Děkuji. Hlásí se prosím ještě někdo do podrobné rozpravy? Ne?
Já jsem chtěl zrekapitulovat ty návrhy. Máme pozměňovací návrh pana poslance Bendy k tabulce veřejnoprávních povinností, pana poslance Bendy a Kupky k účinnosti jednou za půl roku, pana poslance Pikala, což jsou dva technické návrhy k předkládání papírových pozměňovacích návrhů, a návrh pana poslance Hamáčka, vypuštění částí, které se týkají režimu článku 40 Ústavy a vyžadují souhlas Senátu. Takže je vhodné, aby se nějakým způsobem ten počet zužoval. A je dobře, že Ministerstvo vnitra a obecně vláda se touto problematikou zabývá a že plánuje předložení novely, která zruší ty obsoletní právní předpisy.
To bylo závěrečné slovo. Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministr zemědělství Miroslav Toman, který je přítomen.

Děkuji panu ministrovi. Zpravodajem zemědělského výboru je pan poslanec David Pražák. A otevírám obecnou rozpravu. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za slovo. Zemědělská je pak nejcennější, neboť nám poskytuje obživu. Měli bychom mít na paměti, že půda není nezničitelná, a proto bychom ji měli aktivně chránit. Stát půdu potřebuje, proto myslí na případné horší časy. Navýšením státní rezervy bude stát moci tuto roli zvládnout.
Dámy a pánové, prosím o klid, ať slyšíme, jak pan poslanec odůvodňuje svůj pozměňovací návrh. Prosím, pokračujte. Děkuji, pane poslanče. Nehlásí. Obecnou rozpravu končím. Než otevřu podrobnou rozpravu, opět omluvy. Pan poslanec Jiří Strýček se omlouvá v době od 15.45 do 18 hodin z pracovních důvodů a pan poslanec Mališ na celý dnešní jednací den z pracovních důvodů. Otevírám podrobnou rozpravu, do ní je přihlášen pan poslanec Pošvář.
Děkuji za slovo. Návrh jsem už odůvodnil v obecné rozpravě. Děkuji za pozornost.
Děkuji, pane poslanče. Ještě někdo si přeje vystoupit v podrobné rozpravě? Není tomu tak, podrobnou rozpravu končím. Pan ministr? Pan zpravodaj? Končím druhé čtení tohoto návrhu.
Plzeňské pivovary, již přejmenované na Plzeňský Prazdroj, potom lehce ovládla nákupem akcií IPB. Tyto tři firmy převedly peníze na účet Českého piva, které je potom zase vrátilo IPB. Celá kauza měla ale ještě pokračování. Směnky, které zůstaly v rukou IPB v celkové výši 9 miliard, se ukázaly jako bezcenné. Krátce po krachu banky se totiž vynořila smlouva, podle níž je možné za směnky zaplatit jen bezcennými akciemi IPB. Ta ztratila na obchodu více než 7 miliard. Když ČSOB převzala aktiva IPB, bylo podáno na aktéry obchodu trestní oznámení. Komise poté popsala sice selhání státních úřadů při privatizaci a kontrole IPB, ale jaksi opomenula fakt, že banka byla svého času věřitelem ODS a ČSSD, a nezmínila rovněž ani případnou zodpovědnost politiků při ztrátě Prazdroje, ani za další bankovní tunely. Občané naší země toto jistě pozitivně ocení. Státní majetek tehdy nebyl a ani dnes není v ničem horší než majetek soukromý. Děkuji vám za pozornost.
Děkuji panu poslanci Jiřímu Valentovi.
Děkuji za slovo.
Děkuji panu poslanci Černohorskému.
Ano, přebírám předsedání.
Děkuji.